A ukažte se, že to myslíte s tou pomocí lidem vážně. Chytřejšími, složitějšími. Takže milí podnikatelé a veřejnosti, opozice je opravdu nejkonstruktivnější, jak jen to lze. Nemáme žádné tisíce dalších lidí, žádná z opozičních stran. Děláme to s našimi kapacitami, které jsou oproti vládě úplně minimální. Nikdy jsme to nedělali jinak po celou dobu této krize. Co dnes ekonomika, podnikatelé a živnostníci a jejich zaměstnanci potřebují nejvíc? To je teď novinka, se kterou přicházíte. TOP 09 nabízí i pomoc při řešení právě té zdravotní části krize. AntiCovid tým, který jsme s kolegy z ODS a KDU-ČSL sestavili z našich odborníků a který spolupracuje i s nestranickými experty, přichází každý týden s jasnými návrhy a doporučeními. Skutečně každý týden ti lidé jednají o tom, co je potřeba udělat.
Nemám s nimi problém, nevadí mi, a mám je rád. Oni o to budou žádat. Proto jsem přesvědčený, když víme, kolik je počet, jaký je počet očkovacích látek - a to je můj první dotaz. Víme, že v té chvíli už budeme mít dvouměsíční zkušenost z Anglie, jak očkování probíhá, jak to organizují, kde byla slabá místa, silná místa. Takže budeme mít i daleko větší jistotu, že všechno funguje, tak jak má. Tak předpokládám, že ten den D, z mého pohledu je to den D, kdy tedy EMA řekne "tak teď", tak odstartuje jeden z našich plánů, podle toho, která ta vakcína tou EMA projde, a ten plán že proběhne během dvou, tří, čtyř dnů a nastane očkování. A že ministr zdravotnictví jenom vytáhne ten šanon toho plánu, té konkrétní vakcíny, a spustí ten systém. Je jedno, která z těch pěti vakcín, nebo kolik jich bude, to bude. Já pevně věřím, že se teď dozvíme o tom, kolik dnů poté, co EMA schválí očkovací látku, jsme připraveni spustit očkování v České republice. Musíme mít variantní plány. Já jsem se vždycky na škole učil, a předpokládám, že pan ministr také, prostřednictvím pana předsedajícího všichni kolegové poslanci lékaři též, že očkovat by se neměl člověk, který tu nemoc má. Pokud mám chřipku, neočkují mě proti chřipce. Chtěl bych na to jasnou odpověď. Já to nevím, jestli to tak bude, nebo nebude, ale chtěl bych jasnou odpověď na tuto druhou otázku, kterou dostávám od kolegů. A pak je třetí věc a třetí bod, který se týká toho nešťastného nouzového stavu. Protože stav nula musí někdy nastat. To není žádná mantra, ale je to něco, o čem se tady nesmyslně bavíme. Všichni, co jste tady, víte, že jde o to, jestli návrh vlády na prodloužení nouzového stavu bude mít většinu, nebo nebude mít většinu. Ale nic se nezmění z hlediska toho, že je potřeba zase nouzový stav. Stejná situace bude v lednu. A tak jak řekl pan premiér, já to znovu zopakuji: Všichni víme, že jediným finálním řešením je vakcína. Tak za mě, dokud nebudeme mít proočkovaný dostatek populace, tak prostě furt bude nouzový stav. Ale tak to řekněme na férovku. To je to, co chci slyšet. Ano, nedá se nic jiného dělat, musíme mít do té doby, než budeme proočkovaní, nouzový stav. Tomu rozumím. Je to korektní, legitimní, jsem připraven to podpořit. Nebudeme v rámci nouzového stavu nasazovat studenty do zdravotnických zařízení. Prostě my chceme - a tedy já chci, mluvím teď sám za sebe. Já, doktor Válek, chci mít ujištění, že prostě nebude hrozit jakékoliv zneužívání nouzového stavu. Já nemůžu za to, že nouzový stav s touto situací nepočítal. Ale tak to prostě je. A na to, že tento problém je, my dlouhodobě upozorňujeme. To znamená, shrnu a skončím. Líbí se mně, že vím a četl jsem, že existuje nějaká vidina ukončení nouzové stavu, 500 pacientů denně. Prosím o potvrzení, jestli to tak opravdu je, a dokud bude více než 500 pacientů denně, není šance na nouzový stav. Je možné, že na tom seznamu dnes ta citace nebyla pravdivá, tam to bylo z nějakého vystoupení mediálního. Druhý dotaz mám: Jak to bude s pacienty, kteří tedy budou covid pozitivní, nevědí to, jsou bezpříznakoví? A když nebudou, budou před očkováním testováni, což by znamenalo, že budou v podstatě muset být testováni všichni? Den, dva, tři, týden, měsíc, dva měsíce, za jak dlouho poté? Předpokládám, že řada nemocnic postupuje podobně. Moje maminka se na očkování na chřipku registruje většinou půl roku dopředu nebo i déle. Tak kdy se budu moct registrovat na očkování proti covidu? A rozumím tomu, že pak budu čekat třeba měsíc, dva, tři, čtyři, než mě pozvou. Ale chci být v tom seznamu těch, co mě pozvou. A na závěr bych chtěl říct ano, já si velmi vážím zdravotníků, vážím si velmi zdravotníků, kteří pracují. Je to prostě něco, co je naše povolání, něco, co nás baví, něco, co je poslání. Já jsem pouhý radiolog, já jsem fotograf. Moji kolegové klinici, ti pro ně dělají daleko víc. Moje kolegyně sestry, ty tam spí v té nemocnici. Jsou to pracovníci center informatiky, jsou to personalisté, jsou to všichni ti, co v těch nemocnicích pořád jsou. A právě kvůli nim, bychom měli dávat jasná, predikovatelná data a informace tak, aby věděli, co je čeká za týden, za měsíc, za dva měsíce. Pokud dokážeme předpovědět s takovou přesností počet nově nakažených, měli bychom být schopni ta data dát. Zaslouží si to.
Pokud se týká Prahy, tak ano, Praha je na tom dlouhodobě lépe tak jako na tom předtím byla dlouhodobě špatně, protože prostě byla na začátku té epidemie. A bylo by velice špatné, kdyby to byla opět Praha, kdo začne stoupat. A úplně stejně je to v Brně. A jestli se někdo chová špatně v brněnském, nebo pražském, nebo ostravském baru, je to úplně jedno. A znovu jenom říkám, že i když většina z nás a většina z restauratérů a většina z osob, z občanů, něco dodržuje, tak i ta menšina, která to nějakým způsobem zlehčuje, si zahrává se zdravím všech. To není zase žádná výhrůžka prosím, to je jenom medicínské konstatování. Potom jsme zde hovořili také o tom, že je potřeba nějakým způsobem na tu stávající situaci reagovat. Ony nejsou odlišné od toho, co se děje u nás. Opravdu nejsou. Tak já jenom upozorňuji, že třeba s paní poslankyní Langšádlovou proběhlo několik jednání s naším tiskovým odborem. Pokud se týká dezinformací, tak spolupracujeme s CTHH a Semantic Visions. Bude i součástí té velké kampaně. Takže ano, zase se dá říct, všechno se dá udělat o něco lépe, tomu já se nebráním. Jenom bych prosil, aby nezněly ty úplně silné argumenty, jako že se fakt nic neděje nebo že je všechno úplně špatně. Protože to fakt není pravda. A není to snaha přehodit na vás politickou zodpovědnost za rozhodnutí ministerstva. Takže já jenom opakuji tuto svoji nabídku. Opět to není žádné nucení nebo žádná snaha se z toho politicky vyvléct. Je to nabídka moje osobní i Ministerstva zdravotnictví na to sdílet tuto informaci s vámi jako s prvními. Změny, které vidíme, a už to tady bylo několikrát řečeno, jsou opravdu zatím dány tím, co se stalo před rozvolněním. To rozvolnění uvidíme koncem tohoto týdne a začátkem příštího. Takže ve chvíli, kdy se napřed něco dělo nesmírně dobře, všechno klesalo a lepšilo se, a teď se poslední týden horší, tak to opravdu znamená, že ta opatření přestala fungovat. A přestala fungovat jedině proto, že jsme je přestali dodržovat. Tady není žádná jiná cesta, to není výmysl zlého ministra zdravotnictví. To tak prostě je. Takže já zase rozumím tomu, jenom chci, abychom všichni věděli, že to, co se děje, se děje proto, že ta opatření přestávají fungovat. O judikatuře toho pražského soudu jsem už hovořil, to byl ten komentář, který se vztahoval ke komentáři pana předsedy Fialy. A poslední věc, jenom jak tady říkala paní kolegyně poslankyně o těch středoškolácích, já to ještě upřesním. Takže to byly moje komentáře a velmi děkuji za pozornost.
A v zastoupení klubu KSČM vystoupí pan poslanec Leo Luzar.
A teď se ptám, je ten premiér Babiš ten, který sám o sobě rozhoduje? On tím, že pracoval celý svůj profesní život s dětmi, umí vysvětlovat. Ukazuje se, že u toho mikrofonu to docela dobře zvládá právě tím, jak hovoří a předkládá tyto údaje. Možná je chybou, že neříkají, jaké ty debaty byly k tomu, co tady předkládají, jaké názorové střety prošly, než se rozhodli pro nějaké rozhodnutí. Ale pevně věřím, že to není rozhodnutí jednotlivců. Proto si myslím, že tady trošku chladného rozumu by stálo za to, a přistupovat k těm věcem, že to není osobní názor ministra Blatného, který nám tady předkládá, ale je to názor lidí, se kterými diskutuje a kteří mu ty myšlenky oponují. To považuji za základ, abychom si uvědomili, a pro občany, že to opravdu není rozhodnutí jednoho člověka. A shrnout tu větu "doufám, že nepodpoříte toho Babiše", to prostě musím odmítnout, protože to přece není o tom. My tady máme nějakou situaci, která není závislá na nějakém rozhodnutí jednoho člověka. Pokusy tady jsou a zaznívají, jak se na ty fakty díváme. Ano, vláda dělá mraky chyb, to si můžeme říct, a můžeme tady i jednotlivé chyby rozebírat a říkat, kdo co špatně rozhodl. Vláda to dokonce i přiznává a snaží se to řešit. Jestli to řeší včas, jestli to řeší dobře, můžeme hodnotit. Předpokládám, že i to hodnocení na vládě také probíhá. Pan ministr se svými úředníky toto hodnotí a hledá řešení. Před nějakou dobou tady proběhla debata ohledně očkování, vakcinace. Protože jsme svědky velké mediální kampaně. Velké mediální kampaně s důvěrou občanů.
A budeme zase zpátky v té debatě - my na to nemáme, je to potřeba privatizovat. Za chvilku to přijde na poštu, za chvilku to přijde dál. Ty peníze jsou jenom jedny v tom koloběhu a někdo to zaplatí. A jak je dobrým zvykem v České republice, všechno tady platí ti chudší a ti pracující. Já vím, že už nic nezměním, protože hlasování je víceméně dáno. To se zeptejte každého starosty nebo hejtmana. Takže z mého pohledu je naprosto logické, že sociální demokracie nemůže podpořit ani jeden návrh. Ale připravovali bychom zrušení superhrubé mzdy zodpovědněji, elegantněji, a ne jako dostihy v populismu.
Děkuji. Máte slovo, prosím.
Pan ministr Hamáček tady řekl, že žádná země na světě, podle toho, co si myslí, nehlasuje v referendu o daních. To je přesně ten hoax, který tady šíří ti, co jsou proti programu SPD. Budu konkrétní. Dám konkrétní příklad. V roce 2009 v září proběhlo ve Švýcarsku referendum, zdali mají zvýšit ve Švýcarsku daň z přidané hodnoty. DPH, daň z přidané hodnoty. Je to daň. Takže pane ministře Hamáčku a předsedo ČSSD, neříkejte tady v přímém přenosu v České televizi nepravdy lidem. V referendech se hlasuje o zvyšování daní nebo o snižování, je to konkrétně Švýcarsko, a to referendum dokonce tam už také proběhlo, a lidé si dokonce nesnížili tu daň. A prosím, neříkejme tady ty argumenty, protože už vím, co hnedka ti odpůrci referenda, ty elity, které si myslí, že jsou chytřejší než občané, budou říkat, že občané... že nejsme jako ve Švýcarsku.
A pan předseda Okamura jistě ví, že to byla sociální demokracie, která mimochodem i s spolu s SPD tvoří aktuální ústavní většinu a je připravena na hlasování o celostátním referendu. Takže to jenom poznámka, jak jsme strašně proti referendu.
Vážené dámy a pánové, tak to je na delší rozbor. To znamená, vy jste vykastrovali ten zákon o referendu tak, že v podstatě o ničem zajímavém, o čem by lidé chtěli rozhodovat, se hlasovat nemůže. Takže to je váš návrh, jenom aby se vlk nažral a koza zůstala celá. To přece není demokratický zákon o referendu. Má to být pojistka demokracie. Takže naopak, to je ten náš návrh. Takže pojďme možná radši spíš k tomu daňovému balíčku.
Budeme pokračovat faktickými poznámkami. Prosím, máte slovo.
Já bych chtěla velmi požádat stranu ČSSD a SPD, abychom se vrátili k projednávání daňového balíčku, protože na to naši občané čekají.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Tak kdybyste to, pane předsedo, mohl nějak shrnout.
Děkuji.
Takže tahle věc jsou daně pro bohaté. Vy ty peníze dáváte bohatým, kteří si je nechají a nijak tu ekonomiku neposílí.
Prosím, vaše dvě minuty.
Já furt nerozumím té rétorice. Co se týče té spotřeby. Ano, já rozumím tomu, že někdo argumentoval, i vláda argumentovala tím, že se tím zvýší spotřeba. Ale mně je jedno, co lidé udělají s penězi, které jim zbudou navíc. Někteří je prostě spotřebují, někdo je třeba ušetří, jestli mají lidé peněz dost a nespotřebují je a ušetří je raději na důchod, tak je to určitě dobrá zpráva, protože kvůli této vládě prostě nemohou počítat s udržitelnými důchody za pár desítek let. Proč jim máme diktovat a říkat, co s tím mají udělat? Fakt nehlubte ty příkopy mezi bohatými a nízkopříjmovými tak hluboce. Velmi rovnostářská země.
Já si dovolím jenom poznámku ke kolegovi z Pirátské strany, který tady argumentoval poslanci. Já si myslím, že to je vrchol populismu. Pět milionů lidí z této daňové reformy můžou mít doma více peněz. Víte, a možná bych pro ten stát byl, aby měl víc peněz. Nesměl by tady sedět kolega Petříček, který ty peníze posílá do Běloruska, do Afriky, ale já bych byl rád, kdyby je posílal do Rumburka na nemocnici nebo do Děčína! Tam máme velké problémy. Takže já jsem rád, že ty peníze zůstanou těm, kteří si na ně vydělají.
Děkuji za slovo. Protože ty peníze nám následně opravdu budou chybět.
Děkuji a poprosím o klid v sále. Pan premiér se nám omlouvá z pracovních důvodů, z důvodu pracovního oběda s velvyslanci. Nyní tedy přednostní práva.
Ale je tu jedna věc, na kterou, když to poslouchám, se potřebuji zeptat. Opravdu to je pro mě docela zásadní věc, na kterou bych rád slyšel odpověď. Proč? Protože zřejmě všichni tušíme, že dneska potřebujeme funkční zdravotnictví, vždyť to na něm všechno visí. My potřebujeme dokonce i administrovat věci. A ona mi řekla ano, my jsme je najímali, ale za ty prachy nám nikdo nechtěl přijít. To znamená, my dneska chceme, aby fungovaly hygienické stanice, a když se podíváte, kolik se tam platí, tak zjistíte, že my na ta místa neseženeme lidi. Dovedete si představit, že dneska začneme tenhle stát zpochybňovat? Jestliže tedy ODS říká, že chce ten silný stát, tak já se ptám - a jak to budete tedy platit, ten stát? Zadělává se na strukturální deficit v rozsahu až 150 miliard. Takže máte tady strukturální deficit 150 miliard a mě by zajímalo, jak to budete řešit. Jestliže chcete držet silný stát v takové situaci, kde na to vezmete peníze? Já se vás přesně ptám, kde ty peníze vezmete, kde tedy budete škrtat? Tak to bych rád slyšel dál více takových vašich skvělých nápadů, kde hodláte ty peníze šetřit, kde je hodláte získat, kde to chcete naškrtat. A jak ho vytvoříte? Já ho tedy nevidím. Ani jste na to neodpověděli! Proč tomu bráníte? Jako proč vám to vadí? Proč chcete skončit konvergenční politiku této země, kterou já pokládám za zásadní? To, aby tato země konvergovala k vyspělým zemím, byla pro mě zásadní věc. Protože vám vyhovuje politika levné práce. Vám prostě vyhovuje stát, ve kterém jsou nízké mzdy. A vy vlastně v důsledku likvidujete tu střední třídu, o které tady tak mluvíte. Vaše politika vede právě ke střední třídě, která bude dělat za pár šušňů! Tak tady, prosím vás, nebásněte o střední třídě! Protože vaše politika povede k tomu, že budou mít holé zadky!
A to nejhorší - může zakázat, co ho právě napadne.